My jsme tady už navrhovali v minulém volebním období zákon na zastropování roční úrokové sazby RPSN na určitou maximální hranici. Mimochodem, platí to dokonce ve většině zemí Evropské unie, ty modely se různí. Takže SPD je tady jedinou stranou, která chce pomáhat lidem, aby nepadali do exekucí, abychom potřeli lichvu, protože je to samozřejmě první krok k tomu, že lidé se dostávají potom do těch dluhových pastí. Ale jak jsem říkal, platí to ve většině zemí Evropské unie. Třeba bychom se na některých návrzích shodli. Takže myslím, že opravdu není vhodná doba hrát si tu na bezzubou vládní politiku a na odmítání pozitivních opozičních návrhů. Ale vláda prostě nechává naše občany platit třikrát až pětkrát dražší plyn, přestože občané už padají do finanční chudoby, do finančních problémů, prostě vládě je to úplně jedno. Ale radovat se nemůžeme, protože tím vaším nekonáním a netečností trpí celá země, a to doslova, lidé i stát. Tady bych dal příklad dalšího úplně - to je přesně to nastavení zrcadla - jak Evropská unie škodí. Když se podíváme na jeden z návrhů zákonů na této schůzi Sněmovny, tisk 153, kdy se tady navrhuje ze strany opozice osvobodit domácnosti od části regulované ceny elektřiny určené na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie, má to pomoci zabránit růstu cen energií. Neboli přeloženo - Evropská unie to zakazuje, takže další konkrétní příklad, kdy Evropská unie škodí a brání tomu, aby šlo pomoci českým občanům.
Takže vláda pořád říká: Připravujeme, navrhujeme, prakticky vysílá nějaké signály, ale vůbec nic se neděje. Pořád si myslíte, že to nemusíme řešit?
Mám jenom několik poznámek. Vláda, která tady byla před námi, zadlužila tuto zemi jako žádná jiná předtím a ty dluhy jsou už dneska tak vysoké, že my, vaši rodiče, budeme mít problémy ty dluhy splácet. Já si myslím, že nikdo nic takového nechce, nikdo nechce jít do života vybaven tím, že jeho startovací čára začíná někde v minusu. To je první věc. Když jsme nastupovali do našich úřadů, a já si ten den velmi dobře pamatuji, pan poslanec, tehdy premiér v demisi Babiš, společně s premiérem Fialou jsme přijeli na Ministerstvo průmyslu a obchodu. A slyšíme to už nějakou dobu. Slyšíme: Dělejte jenom to, co my vám radíme, stejně nic neřídíte, vlastně nemáte žádný vliv. Hledali jsme, procházeli jsme to. Našli jsme spoustu věcí, třeba různá právní stanoviska, proč je možné vyplácet dotace firmám ve skupině Agrofert. I teď jsme to slyšeli, ale co se týká těch strategií, koncepcí, návodů, jak třeba nakupovat, pane Havlíčku prostřednictvím pana předsedajícího, plyn do státních rezerv, vy to určitě strašně dobře víte, vy jste to měl připravené, vy jste mě poučoval, školil, kdy mám nakoupit, za jakou cenu. Takže, milí studenti, milé poslankyně, milí poslanci, víte, co jsme našli?
Udělejte to plošně, všichni to udělali. Udělejte to tak, aby lidem jste pomohli bez toho, aby někam šli, aby je někdo zkoušel, jaký má příjem, aby nevyplňovali ty formuláře. To jsme vám chtěli říct. Naše země má smůlu a to byl fatální omyl, fatální omyl, ta kuponová privatizace a privatizace ostatních věcí. Kdyby šli po revoluci se zeptat do Singapuru na jejich fond, jak to funguje, jak mají každý rok 20 miliard dividend z těch investic, tak český stát si mohl nechat všechno, pokud by tam dosadil profíky, pokud by tam dosadil manažery, kteří nekradou, pokud by to všechno nerozprodali za hubičku, tak jsme to mohli mít, aspoň to nejdůležitější, aspoň to, co dneska vidíme, že je nejdůležitější, a to je samozřejmě energie. A nemáme nic a hrajeme si na něco, že máme. No, nemáme to, nemáme to. Já jsem to vždycky dělal. Vlastní čerpačky, vlastní rafinerii v Bratislavě, kde máte tu trubku z ČEPRO. Takže to je ta realita, to je to, o čem to je. A v tom budeme samozřejmě pokračovat. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Mně to nedá, já musím přece jenom reagovat na to, co jste slyšeli, protože pan poslanec Babiš tady shromáždil celou řadu pozoruhodných vět. Připomínalo to místy dadaistický obraz od Šumavy k Tatrám, semlel všechno, co mohl. Já jsem si tady dokonce i zapsal některé citace. Sám o sobě říkal - my máme v Čechách takové přísloví, sebechvála nejvíc smrdí, ale to nevadí. Andrej Babiš tu říkal: Babiš rozumí kšeftu. A pak také kritizoval, jak to vlastně všichni zprivatizovali. V roce 2004 Špidlova vláda přiklepla prodej chemického koncernu Unipetrol za téměř 15 miliard polské firmě PKN Orlen. V pozadí prodeje stál Andrej Babiš s firmou Agrofert, který Unipetrol dva roky předtím od Zemanova kabinetu privatizoval, ale pro údajně příliš vysokou cenu od privatizace po roce upustil. Při druhé privatizaci se PKN Orlen dohodl s Babišem, že mu za pomoc v případě vítězství prodá z Unipetrolu podíl. Tento slib ale Orlen nedodržel a Babiš vysoudil 2,7 miliardy odškodného. Tak tohle jsou konkrétní fakta, data k té kritice a k tomu křiku ohledně privatizace Unipetrolu. Rok 2017 - to myslím, že byla vláda Andreje Babiše u moci, a podporovala reálně pravý opak. Podporovala to, aby se naopak povolenky významně zdražovaly. Tak to jsou konkrétní fakta, která je možné snadno dohledat. Ale ani tím to nekončí. No, o tom něco víme všichni a je to docela dobře zmapováno. Takže jak to vlastně bylo s těmi Dukovany - naopak. To byla spíš brzda a ještě větší riziko, jak by to mělo ve skutečnosti dopadnout. Připomíná to trochu pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Ano, dokonce to následně i v televizní diskusi intenzivně opakoval Karel Havlíček, abychom rychle nakoupili. Tak to, že to Jozef Síkela udělal s odstupem, přineslo úsporu českému státu ve výši 4 miliardy korun. A samozřejmě udělal i ten další krok.
Za vlád, kde bylo hnutí ANO, mělo Ministerstvo financí něco přes 2 % HDP. A zasypu vás takovýmito čísly, kterých mám mraky. Zase vám zopakuji, že jsme šestá nejméně zadlužená země Evropské unie, a tempo zadlužení už na mě nevytahujte, prosím vás. Za tím rozhodnutím si stojím. Za ty dva roky covidu, a nezapomínejte, byl tu covid, připomínám, covid! - předtím jsme měli vyrovnané přebytkové finance, třetí nebo čtvrté nejlepší. Tak, jako vy jste teď v krizi, také velmi složité. To tady nezaznělo a nikdo z vás s žádnými konkrétními návrhy nevystoupil. Co jste zatím udělali? Kdo to pocítí? Kapka v moři. Tak přijďte a řekněte, když vy jste měl aspoň tu odvahu, to vám uznávám, jediný vystoupit k věci - no, k věci ne, ale vystoupit - tak přijďte, pojďte sem a řekněte, co budete dělat. Protože to nic právě vyvolává všechny ty problémy, které se tady den ze dne kupí. A ještě jedna maličkost.
V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného k programu. Já vám děkuji. Děkuji vám.
Já se zeptám vás, proč mezi lety 2010 až 2013, když se připravovalo výběrové řízení pro Temelín, proč se Rosatom dostal až do finále? Komplet jsme vše připravili a vám stačila jedna jediná věc, pane ministře, zahájit vlastní tendr. Respektive ne vám, ale ČEZu, ať jsem úplně přesný. A proč Evropská unie neudělala stop pro to, když se začal připravovat South Stream, pak se tedy změnil, abych byl přesný, na Türkish Stream nebo Turk Stream, a to je pořád ruský plyn. Proč se tenkrát zrušilo Nabucco, které mělo Evropě vytvořit nezávislost nebo alespoň menší závislost na ruském plynu? Ano, Green Deal, říká nám to něco. Vláda si na první řádek napsala, že Green Deal je velká příležitost, ale je to současně i riziko - i kdybych připustil, že tam samozřejmě nějaké příležitosti v tom jsou také. Odkud, když se nemáme na co napojit? A víte, proč tenkrát ti Poláci to nechtěli? A nevyčítám, že v roce 1997 byl špatný úmysl. Proč? Ale bohužel Poláci to odmítli a Evropská komise tenkrát je zařadila jako projekty nefinancovatelné. To je dohledatelné, je to jednoduché jako facka. Ale znovu, to, jak jsme dneska vázáni na ruský plyn, je cílená evropská snaha. Ale co je to podstatné, to se tady můžeme přít o to, kdo kde kdy stál, ale na nás se dívají lidé, na nás se dívají firmy. Já jsem od vládních činitelů neslyšel jedno jediné slovo, co s tím budeme dělat. Já jsem zde záměrně v úvodu řekl ten model obnovitelných zdrojů. Pane ministře průmyslu, neradíme, my jsme opozice, prosím, zvykněme si na to. Zvykněme si na to, tak jako já jsem byl pranýřován, a popravdě řečeno, musel jsem s tím počítat, tak i vy budete kritizováni. A to jsme tady neslyšeli.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já si také musím dovolit zareagovat především na pana ministra průmyslu a obchodu.
Ale to bude velmi krátké.
Nic nemáte, tak já nevím, o čem stále se mluví. Co se bude prodávat na čerpačkách MOLu a Benziny, kterou vlastní Poláci, zase rozhodne někdo úplně jiný, takže tohle dědictví je pro nás absolutní katastrofa, a teď je to vidět. Koho nominuje do PKN Orlen? Nemůžete nic ovlivnit! Ano, tady je dneska zase článek nějakého antibabišovského média, že do závislosti na Rusku nás uvrhl hlavně Andrej Babiš. Nejhorší na tom je, že ti lidé vůbec tomu nerozumí. Je to směs norského plynu, katarského, LNG plynu, ruského plynu. Ruského plynu! Ty pitomosti zase, že naše vláda měla prodloužit nějaký kontrakt. Ještě jednou! Takže už nemáme, nikdo na to neměl žádný vliv, tak o čem zase mluví? To je další lež! Polák to nechtěl. A vláda chce něco stavět? Vždyť nemáte ani vehikl na to! Vždyť tomu nerozumíte! Další věc. Babiš neprodloužil smlouvu s norským plynem. Tak se zeptejte, jak to je! A každý, kdo tomu rozumí, vám vysvětlí, že plyn se nekupuje podle původu. Ale teď mají odstávku, protože ta ropa i po Černém moři ani by nedoplula, protože ji tam sestřelí nevím kdo. Takže se to už konečně naučte! Proto jsem šel do politiky, protože jsem měl toho plné zuby, když politici přišli za podnikateli a řekli: Dej mi prachy. Já jsem je nedával nikomu, pane kolego, a nepokřikujte na mě. Takže sladká ropa je z jednoho zdroje a ten, kdo ji chce, chce monopolní kšeft, a proto jsem byl vždycky proti. Koho ropa? Putinova ropa! Tak to je snad trojčlenka, ne? Selský rozum, doufám, že používáte selský rozum, ne? Na to přijde každý! Měl by premiér vysvětlit, proč nepodpořil, šel proti vlastnímu poslanci Vondrovi. Tomu skutečně nerozumím. Já neříkám, že inflace je Fialova drahota, jak to říkal pan premiér.
Říkal, že on v téhle věci udělal, co mohl, pomohl všem českým občanům. Ale jaká je realita? Ale pravda je taková, že prostě za éru Andreje Babiše naše závislost na ruském plynu a ruských surovinách stoupla. To jsou fakta, která se těžko odestojí. Je asi dobře zmínit, že několik dnů se na maďarských benzinových stanicích tvořily fronty, musela tam dohlížet policie a zároveň v tuto chvíli má maďarský stát na krku několik žalob, protože to prostě znamenalo vážné poškození a vážné porušení zákonů. Pevně doufám, že se mně podařilo odkouzlit celou řadu slov o tom, jak tady stále někdo vede kampaň proti Andreji Babišovi, jak je to pořád ta samá písnička.
Tam je taky 36 korun a v Maďarsku žádné fronty nebyly. Nedoporučovali. Takže jste to neměli kupovat za státní peníze, měli jste nechat distributory nakoupit. My jsme vám neřekli, kdy máte nakupovat. Vždyť nic nemáme. Vy nejste schopen pochopit, že vy nic nemáte? Takže vy na to nemáte vliv. Jaká závislost na plynu? Všichni mají státní podniky na plyn, na rafinerie, pohonné hmoty: Polsko, Slovensko. Rakousko, Maďarsko. To bychom udělali my. Nejdřív jsme říkali, že to máte nakupovat, potom jsem změnil názor a řekl jsem: Ano, Němci to dělají lépe, dělejte to podle Němců.
Neeviduji žádná jiná přednostní práva, čili můžeme přistoupit k hlasování. Příště prosím, ti, kteří chtějí, abychom se odhlásili, aby tak učinili dříve, než zahájím hlasování. Návrh byl zamítnut, a nebyl tedy schválen pořad schůze. V neděli 8. května bude v prostorách Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří. Apeluji na vás, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, jinak budou skartovány.
Jde o průběžné zdražení, které se může několikrát opakovat. Co v tuto chvíli dělat? Pořád doufám, že stát má v rukou řešení, nějakou regulaci, protože to bude pro spotřebitele a ekonomiku neúnosné, protože v konečném důsledku tohle může být pro nás ekonomicky horší než covid. Spotřebitelé mohou spořit, lze uspořit desítky procent. Je to snížení teploty, která se nám tady navrhovala, úspory v tom pravém smyslu. Ale druhá věc je náhrada plynových kotlů za solární panely, ale tam jsem skeptický, protože v tuto chvíli je pro velký zájem nedostatek. Sedí tady v lavicích řada starostů, hejtmanů, komunálních politiků. Pořád nechápu jedno: 24 zemí přišlo s opatřením, snížilo DPH, zastropovalo ceny, tak 24 zemí pomáhá lidem a my s žádným takovýmto opatřením nepřicházíme. Ale já si myslím, že zvýšení životního a existenčního minima o 10 %, tak to v žádném případě nepokryje současnou inflaci. Ale mluvte s těmi lidmi. Je to pro ně nepředstavitelné, když se bavíte i právě s tím starším člověkem, tak říká: Já jsem nikdy na úřad práce nešel a nikdy tam nepůjdu. Když to jde v jiných zemích EU, proč to nejde u nás právě snížením DPH nebo jiným opatřením v rámci zastropování? Pak tady máme dneska pana ministra průmyslu a obchodu.
Zahajujeme další bod našeho pořadu, kterým jsou Ústní interpelace určené panu předsedovi vlády České republiky a poté i ostatním členům vlády. Seznamy podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. My tedy můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Radka Vondráčka, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na pana předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pane premiére, stručně, rychle. Na jakém právním základu probíhá aktuálně boj s dezinformacemi, zejména blokování soukromých webů? Za třetí, projednala tu problematiku za prvé a za druhé vláda? Pokud ano, z čí iniciativy, s jakým průběhem, s jakými závěry? Za čtvrté, pokud soudní přezkum blokace některých serverů bude konstatovat nezákonnost takového kroku, včetně spoluzodpovědnosti státu a jeho orgánů, kdo ponese politickou a právní odpovědnost? Na jakém legislativním základě a na jakých legislativních návrzích se pracuje? Kdo stanovil zadání jejich obsahu a kdy budou tyto návrhy předloženy do legislativního procesu? Právní stát může existovat pouze tam, kde názory, jakkoliv amorální nebo opovrženíhodné pro většinu společnosti, nejsou nijak postihovány. Ale já celý týden poslouchám, že se ta válka mění postupně v nějaký opotřebovací konflikt a ve zdlouhavou válku. Jsem přesvědčený, že si zasloužíme odpověď a že toto současné právní vakuum je to nejhorší řešení, které možná v Evropě ze všech máme.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vaše otázky jsou určitě relevantní a důležité, já vám na ně rád odpovím a myslím, že i uspokojivě. To si myslím, že je dobře, že právě v boji s dezinformacemi a hybridními hrozbami obecně tady existuje kontinuita a i kontinuita rozhodování. To my teď, myslím, velmi úspěšně začínáme realizovat. Předložit vládě rozšíření současného systému. Školení k posílení odolnosti proti vlivu cizích mocí, a to včetně školení pro pracovníky státu. Využít nástroje mapování zranitelnosti prováděných ve spolupráci s NATO a EU. Zpracovat analýzu odolnosti kritické infrastruktury vůči hybridnímu působení, tedy i vůči dezinformacím. Zapojovat problematiku hybridního působení do cvičení a tak dál a tak dál. Spolupracovat tedy s NATO a EU. Vytvořit koncept cvičení zaměřeného na čelení hybridnímu působení. Vytvořit sadu doporučení v oblasti prověřování zahraničních investic pro soukromý sektor. V rámci aktualizace ústředního plánu obrany státu zohlednit problematiku čelení hybridnímu působení. Zohlednit hybridní působení, identifikovat související hrozby. Na tom samozřejmě pracujeme a není to na vodě.
A to musím říci, že i za mě jako za předsedu KDU-ČSL je to téma, které je pro mě opravdu velmi důležité.